Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Nebyl podán žádný pozměňovací návrh, čili budeme hlasovat pouze o schválení zákona jako celku.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je proti tomuto postupu námitka? Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Přeji dobré odpoledne. K této volbě řeknu to, že už jsme ve třetí volbě a v druhém kole. Opakujeme tedy volbu již poněkolikáté. A pro vaši informaci a přesnou představu, to první kolo třetí volby proběhlo na této schůzi 26. října. Bylo to poměrně těsné. Druhým kandidátem finalistou je Jaroslav Kravka, který byl navržen klubem KSČM, s 32 hlasy. A znovu zopakuji kvůli platnosti lístků, těch chyb je stále hodně moc, prosím, jednoho kandidáta, toho, kterého si vyberete, označíte kroužkem, číslo před jeho jménem, a druhého zaškrtnete křížkem.
Už z toho si myslím, že to není správně. Pokud říkáme, že všude ve světě, v Evropě je jedna pediatrie, ano, je tam jedna pediatrie, ale je třeba se podívat, jak právě funguje v těchto zemích primární péče o děti, do jakého věku se o děti starají praktičtí lékaři pro děti a dorost. Děkuji za pozornost a věřím, že zvítězí zdravý rozum.
Děkuji. Nejprve pan poslanec Běhounek, potom paní poslankyně Havlová.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi velmi líto, že musím opakovaně reagovat stejným způsobem. Prosím vás, neříkejme tady, že rušíme obory. Obory jsou sestaveny podle potřeby vývoje medicíny. My se snažíme změnit způsob vzdělávání, který byl ze všech stran kritizován. Jenom chci podotknout, že pediatrická péče je nastavena ještě od dob, kdy tady existovala fakulta pediatrie. To je až v poslední době. A stejně z našich nemocnic do toho terénu chodí ti lékaři, kteří absolvovali fakultu všeobecného lékařství nebo jakoukoli jinou a posléze šli do terénu. Chceme, aby to bylo levné a efektivní, a budeme to nyní měnit. To prostě podle mého soudu není možné. A opět ještě opakuji na závěr.
Děkuji. Prosím pana poslance Plzáka.
Nevím, jestli pan kolega Hovorka se pohybuje ve zdravotnictví. On tady řekl, že systém, kterým jdeme, způsobí omezení primární péče pro děti a dorost. Naopak právě současný systém, pane kolego, omezuje systém primární péče pro děti a dorost, protože dnes, když bohužel půjde do důchodu nějaký praktický lékař pro děti, nebo nedej bože zemře, tak ho nikdo nemůže zastoupit, protože lékař, který pracuje na dětském oddělení v nemocnici, tam prostě jít pracovat nemůže. Pořád nevím, jakému lobbingu jste podlehli, že prostě takhle logickou věc nechcete přijmout.
Jakákoli změna tohoto efektivního systému by mohla významně zhoršit zdravotní ukazatele péče o děti a negativně ovlivnit celý systém zdravotní péče. Už jsem to řekl i na zasedání zdravotního výboru. Proč chcete měnit něco, co perfektně funguje a za co nás Evropa chválí?
Děkuji. Prosím pana poslance Hovorku a potom pan poslanec Vyzula. Stále faktické poznámky.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Přechod možný je. Ale znovu chci říct, že to, co nás odlišuje od zbytku Evropy, je, že nikde v Evropě není takový komfort pro děti, pro péči v terénu, jako je u nás. To znamená, že by se starali o děti lékaři prostě od nuly až do osmnácti nebo devatenácti let. V některých zemích je to do šesti, v některých do deseti, někde do dvanácti let. A to si bohužel kolegové podle mě neuvědomují, když se snaží teď vlastně o nové sloučení těchto oborů.
Děkuji. Prosím pana poslance Vyzulu a po něm pan poslanec Běhounek. Stále faktické poznámky.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi pár slov tady k tomu, co bylo teď řečeno. Tak především pokud se týká pediatrie, chtěli bychom jednotnou pediatrii z mnoha důvodů. V žádném případě ten obor nerušíme. V žádném případě se nedomníváme, že by byla zhoršená péče, když bude jednotná pediatrie, protože opět bude možnost, aby byli pediatři jak nemocniční, tak praktičtí.
Myslím si, že to je celospolečenský trend, a všichni bychom to měli podporovat jak celostátně, tak samozřejmě i v obcích a městech.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Obce ať podporují činnost zahrádkářů, ať jim přispívají na opravy moštáren a podobně. Je to skutečně vyloženě záležitost mezi obcí a spolky. Patří to na jejich úroveň. A pokud budou obce neochotny tuto činnost podporovat, tak sebelepší zákon je k tomu nedonutí.
Prosím, máte slovo.
To byl klíčový problém všech norem, které měly pomoci zahrádkářům, myslím, že od roku 2002, které se tady objevovaly. Ale právě si myslím, že tento základní problém jsme řešili v zákoně o zemědělském půdním fondu. Pokud vím, ten pozměňovací návrh byl přijat. Myslím si, že ta spolupráce často bývá dobrá tam, kde jsou rozumní starostové.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Ten svoji přihlášku stahuje.
Reaguji tím na vystoupení pana kolegy Kováčika. Věta první. Věta druhá říká: Podnikání spočívá zejména v pěstitelském pálení, moštování ovoce, sušení ovoce a vaření povidel. To znamená, tyto věci jsou tam explicitně zakázány. Věřme tomu, že ten zákon není dobře napsán.
Prosím, máte slovo.
Já to samozřejmě, paní a pánové, na sobě nenechám. O osadě jsem nemluvil.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Šenfeld s faktickou. Prosím, máte slovo.
Já se obávám, že ten hlavní problém vyřešen nebyl. Podle mne se jedná o zákon o Státním pozemkovém úřadu, kdy já jsem byl jedním z iniciátorů, aby ti, kteří užívají pozemky jako zahrádkářské osady, si mohli odkoupit pozemky, a bohužel se nepodařilo. Zůstalo v zákoně to, že si odkoupit sice můžou, ale za ceny stavebních pozemků, které jsou až čtyřicetinásobně vyšší.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Nepotřeboval k tomu zákon. A tak jak tady bylo řečeno, ta občanská společnost - tak jenom důkaz toho: Moji rodiče se mají rádi a mám pět bratrů. A šlo to bez zákona.
Obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane zpravodaji? Není tomu tak. Prosím, pane poslanče? Já mám v prezidiálce napsáno toto pořadí, tak to ctím. Je to podle mě v souladu s jednacím řádem. Takže se vypořádáme s návrhem pana Bendy na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.
Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Děkuji za slovo. Jenom krátce reakce. Já myslím, že Ministerstvo životního prostředí v této chvíli navrhlo řešení, které by mělo mít pozitivní dopady a v zásadě vychází z toho stávajícího stavu.
Chci jenom říci, že jsem se o tom zmínil, ale teď to tady na tomto plénu rozebírat by nebylo efektivní. Jsem si vědom také toho, že není v této zemi ještě koncepce výstavby zařízení na energetické využití odpadu. A říkám, o tom můžeme potom diskutovat na výboru. Já si myslím, že vše bylo řečeno. Chtěl bych připomenout, že jsem navrhl na základě doporučení nebo na základě dohody s panem ministrem, aby lhůta pro projednání byla zkrácena na 30 dnů.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Budeme hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. Bylo navrženo. Byl jsem upozorněn, že ještě má být lhůta zkrácena, že bylo navrženo na 30 dní. Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. Zahajuji hlasování. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo. Ovšem při podrobnějším náhledu do této novely zjistíte, že se jedná především o podporu dobrovolných dárců krve, kostní dřeně a krvetvorných buněk. To v současných podmínkách není dostatečné. Dále navrhujeme, aby se do zákona vložilo ustanovení, které daňově zvýhodňuje osoby zapsané v Českém národním registru dárců kostní dřeně a v Českém registru dárců krvetvorných buněk, tedy potenciální dárce.
Z mého pohledu je to směrnice, která je absolutně zbytečná.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Slova se ujme pan poslanec Jan Zahradník.
Není tomu tak. Tím bylo dosaženo toho, že se vlk nasytil a koza zůstala celá. Podíváme-li se na ty definice, no tak samozřejmě definice pro nás podstatná je ta lehká plastová odnosná taška. Takže to bude spíše jen v otázce teorie.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Teď se zeptám na přihlášky k pořadu schůze.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Takže by to bylo dnes dopoledne jako pátý bod. Pan poslanec Zahradník chce navrhnout změnu pořadu schůze. Prosím, sledujme jeho vystoupení.
A já si myslím, že se něco změnilo. Je zde důvod, který by mohl ovlivnit váš názor na projednávání tohoto bodu takovým způsobem, jak se jej snažíme projednat. To znamená, že s těmito projekty je konec, nebudou projednány. Nic takového nenastane, Šumava bude uzavřená. Bude uzavřená pouze pro ekology a s nimi spřízněné vědce. Z toho máme velkou obavu. Proto vás prosím, vyřaďme tento bod z programu našeho jednání. Věnujme se ještě před závěrečným hlasováním všem důvodům, všem podnětům, které zaznívají jak z prostředí šumavských obyvatel a starostů, tak ale i z prostředí části vědců, jejichž pohled na problematiku Šumavy je rozumný. Vyřaďme tento bod, diskutujme o tom ještě. Svolejme seminář, kde by dostali slovo i tito vědci, kteří mají jiné názory než ti ekologové, a zkusme se na ten zákon podívat ještě jiným pohledem. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády. My skutečně považujeme situaci v letecké záchranné službě za alarmující a myslíme, že je dobře, aby se o tom jednalo i na půdě Poslanecké sněmovny. Jako třetí bod dnešního - jako varianta.
Nejdříve mi dovolte, abych konstatoval omluvy. Dále se omlouvá pan ministr vnitra od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Tak už svítím červeně, děkuji za slovo a přeji dobré odpoledne. Volba byla krátká a rychlá. Volili jsme jednoho chybějícího člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bylo to tedy druhé kolo již třetí volby. Kandidát Jaroslav Kravka obdržel 36 hlasů, František Vostál obdržel 48 hlasů, což znamená, že v druhém kole nebyl zvolen ani jeden z těchto kandidátů. Jenom za sebe, za volební komisi mohu konstatovat, že se pokusím získat informaci od předsedů poslaneckých klubů, jestli je ve Sněmovně vůle pokusit se tuto volbu zopakovat, dát tedy další pokus ještě letos, nebo v příštím roce, nebo jaký bude další postup. Každopádně v tuto chvíli konstatuji, že místo není obsazeno a nebyl zvolen nikdo.
Budeme pokračovat pevně zařazenými body, jak jsme se shodli v úterý.
Děkuji za slovo. Návrh zákona implementuje několik evropských právních předpisů v oblasti kapitálového trhu, zejména směrnici o trzích finančních nástrojů, směrnici o trestních sankcích za zneužívání trhu, nařízení o trzích finančních nástrojů a nařízení o zneužívání trhu. Tato novela dále pokračuje ve sjednocování regulace distribuce na finančním trhu, přičemž navrhovaná úprava je obdobná jako v nedávno přijatém zákoně o spotřebitelském úvěru. Děkuji za pozornost.
Hlavním cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů České republiky a Evropské unie prostřednictvím implementace nově přijatých evropských předpisů do českého právního řádu. Dalším cílem je dosažení ideálního právního i faktického stavu při citlivé implementaci, aplikaci a využití diskrecií. Lze reálně dosáhnout vyšší atraktivity českého kapitálového trhu, zajištění jeho výhodnějšího fungování a zároveň zpřísnění regulatorního rámce za účelem ochrany spotřebitelů. Hlavními přínosy navrhované úpravy jsou především lepší fungování kapitálového trhu, jeho vyšší atraktivita a posílení ochrany spotřebitele. V konečném důsledku půjde o prorůstové opatření.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kolega Adamec?
Děkuji. Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. V tom případě konstatuji, že nebyl přikázán návrh dalšímu výboru.
Přitom právní povinnost evidovat odpracovanou pracovní dobu má podle zákoníku práce stále zaměstnavatel, nikoli zaměstnanec. Nakonec to v budoucnu snad skončí zrušením právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, což bych osobně neblokoval a přivítal. Administrativní náročnost kladenou na zaměstnavatele předloha snižuje nepatrně, a to v potvrzení o zaměstnání. Taky zde již o tom bylo hovořeno. Důvod, že se zavádí institut vrcholových vedoucích zaměstnanců, spočívá v tom, že jeho úpravu požaduje Svaz průmyslu a dopravy, se jeví jako přesvědčivý a zdá se, že předkladatel nemá však tuto úpravu ve všech souvislostech ještě domyšlenu. A navíc to vyvolává asociaci s trestním zákoníkem, kde známe - cituji: organizovaná skupina pachatelů. Změna spočívající ve změně pojmu "nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami" na nově "nepřetržitý denní odpočinek" nevyznívá přesvědčivě. Jestliže pojem nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami vyhovoval v právním řádu České republiky od účinnosti zákona o osmihodinové době pracovní z tzv. první republiky, nevidím důvod ke změně. V kontextu navržených změn je nelogické, že judikatura českých soudů nebyla do předlohy promítnuta. Ale jestli si vzpomenete, tak citát k cíli k předložení toho zákona s tím počítal. Přesto předloha obsahuje i některé méně podstatné právní úpravy vycházející z aplikační praxe. Například pokud jde o cestovní náhrady, ponechává bez povšimnutí vyjasnění právní povahy časových úseků, tedy lhůt k uplatnění práva, přestože v zákoníku práce z roku 1965 byla právní úprava zcela jednoznačná a bez pochybností. Bylo tedy z čeho přebírat. A na závěr. Jsem toho názoru, že předložená novela zákoníku práce z hlediska aplikační praxe není v zásadě zapotřebí, což předkladatel nepopírá.